Zcela nově se pak do zákona zakotvuje oblast provozování dalších důležitých míst na vodní cestě, jimiž jsou přístaviště, překladiště, vývaziště a kotviště. Z důvodu potřeby reagovat ve vnitrostátním právu na aktualizované znění rezoluce Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů číslo 24 o pravidlech plavebního provozu na vnitrozemských vodních cestách v Evropě z roku 1986 a na potřeby praxe v oblasti vnitrozemské plavby přináší předkládaný návrh zákona novou právní úpravu pravidel plavebního provozu. Tato oblast je v současné době obsažena pouze ve vyhlášce. Zákon zároveň stanoví, která konkrétní ustanovení se na provozování plavidel na vymezených vodních plochách neuplatní. Je to jeden ze zákonů, který nebyl implementován, a skutečně bylo nařízeno Evropskou komisí řízení vůči České republice.
Děkuji, pane ministře.
Pak se ukázalo, že je to pro koalici vždycky výhodné prosadit. To jen jako dodatek pod čarou.
Hezké dobré poledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Děkuji panu poslanci Opálkovi.
Takže ta antikampaň byla tak masivní. Uvidíme, s čím přijdete vy. Mladou generaci. A to tady pan kolega Stanjura také říkal. A v tom já vidím obrovský problém.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Neeviduji v tuto chvíli návrh na vrácení či zamítnutí návrhu, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Kde jinde by se to mělo diskutovat?
Dobře. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu sociálnímu výboru. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu sociálnímu výboru. tedy, že návrh jsme přikázali i sociálnímu výboru. Dále v obecné rozpravě padl návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů. Zahajuji tedy hlasování o návrhu na zkrácení lhůty o 30 dnů. I tento návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme návrh přikázali k projednání rozpočtovému a sociálnímu výboru a lhůta pro projednání byla zkrácena o 30 dnů. Děkuji paní ministryni i paní zpravodajce. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Radim Fiala.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená vládo, vážení ministři, kolegyně, kolegové, jedním z hlavních bodů našeho předvolebního programu byl slib prosadit osobní odpovědnost veřejných činitelů za rozhodnutí, která činí. Ne, v našem právním řádu je skulina a touto skulinou ročně ztrácíme takové prostředky vybrané od občanů, jaké by při účelném vynaložení pomohly zachránit naši republiku od podstatné části dluhů a naše seniory od hranice chudoby. V současné době zmiňovaná kauza ocenění majetku OKD a jeho prodeje by se nikdy nemohla stát, kdyby existovala skutečná a vymahatelná odpovědnost politiků a státních úředníků za jejich rozhodování. Bude zajímavé, jak se k naší novele postaví ostatní poslanecké kluby. Je totiž dobré si dnes vzpomenout, jak plamenně o těchto věcech hovořili kandidáti politických stran v době volební kampaně.
Já se omlouvám, pane předsedo. Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, na galerii nás sleduje mládež, kterou jejich přednášející ve škole nutí, aby byli potichu a dávali pozor v případě, že jejich přednášející přednáší. Můžeme pokračovat.
To za prvé. A za druhé, jenom jsem chtěl technickou ke svému předřečníkovi. On říká, že to, co zdědili po předchozí vládě, já nevím, jestli nám připochodovaly po vládě Miloše Zemana, Špidly, Grosse a Paroubka nějaké nové pozemky nebo nové lesy, vody, louky, stráně nebo co, že najednou tady asi něco přistálo. Takže já bych si tohle vyprosil. Tím začal. Ale myslím, že nevím, neznám, nejsem v této problematice znalcem, ale nemyslím si, že v roce 2006 se přebíralo něco po vás, co by už existovalo, a pak to bylo následně poničeno.
Děkuji panu poslanci Laudátovi za jeho faktickou poznámku.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, to, co je klíčem ke krizi důvěry veřejnosti v demokracii, v politiku a ve stát, je odpovědnost politiků. To, že tu vrcholní politici v posledních 20 letech beztrestně prohospodařili tisíce miliard, samozřejmě frustruje všechny občany a ničí to jejich důvěru v současný politický systém. Je to zcela jasný a transparentní příkaz pro všechny, kdo nakládají s veřejným majetkem, aby hospodařili s maximální efektivitou. Jde o to, aby bylo možné naplnit při nehospodárnosti skutkovou podstatu trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku. Co ale říkají tyto paragrafy, které ve svém zamítavém stanovisku uvádí vláda? Tuto povinnost ovšem stanoví pro příslušnou organizační složku, nikoli pro jednotlivce. Chybí tu tedy přímá individuální odpovědnost. To, že je zákon nefunkční, lze dokládat jednoduše. Zatím žádný ministr ani jiný vrcholný politik nečelil stíhání pro porušení povinnosti při správě cizího majetku kvůli nějaké nehospodárnosti.
Možná že zopakuji některé věci, které už tady dnes padly, ale myslím si, že je to důležité. Žádné osoby postiženy nebyly. Je to prostě nevymahatelné, nebo velmi obtížně vymahatelné. Pokud máme odbornou péči, odborná péče není péče řádného hospodáře. To znamená, je to velmi sporné. Já tady nechci citovat různé příklady, ale divili byste se, jaký je v tom velký rozdíl. Dále pan kolega Votava řekl, že se setkal s úředníkem, který měl na starosti majetek, a že nevěděl vůbec nic o tom majetku. Jak může tedy tento úředník přistupovat k hospodaření s majetkem státu s péči řádného hospodáře? Jak to po něm vůbec můžeme chtít? Takže udělejme něco pro to, aby se tento úředník chytil za hlavu nebo tam nebyl. Poslední věc z posledního vystoupení pana kolegy Votavy - a já ho mám rád. Populismus. Pojďte sem, kdokoli z vás, a řekněte, jak to uděláme nepopulisticky. Jak to uděláme jinak, než právě tímto zákonem, který navrhujeme? Dál jsem si ještě poznamenal několik věcí, které řekl pan kolega Komárek. Policie a justice není majetkem v pravém slova smyslu tak, jak my o něm mluvíme. A výsledek je katastrofický podle mého názoru. Takže zase další věc, další indicie k tomu, že potřebujeme iniciovat změny. A tento zákon je právě tou změnou, kterou bychom potřebovali.
Děkuji panu navrhovateli. S další řádnou přihláškou pan poslanec Štěpán Stupčuk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je konkrétní, komplexní. Není tedy nutné přijímat duplicitní právní úpravu. To si troufám říct, je i proti legislativním obvyklostem a zvyklostem. To je skutečně asi pravdou, ale je to problém aplikační, který by měl být především řešen na úrovni exekutivy, jak lépe vymáhat, vynucovat právo.
Ale ten projekt vlastně už běží. Teď je naplňován. Takže neříkejte, že jste objevili Ameriku. Já takto formulovaný zákon také považuji za nadbytečný. A ono je opravdu velice problematické říct, co je racionální a co je iracionální nakládání. Z našeho pohledu je to vrcholná iracionalita, nehospodárnost, tudíž už byste asi měli být stíháni.
Ale proč? My bychom potřebovali jeden pevný zákon, jedna pevná pravidla, podle kterých by se to dělalo. My máme tolik zákonů, že už se v nich nikdo nevyzná. A z toho důvodu - zjednodušme to. A co se týká správného hospodáře. Jestli něco zkazíš, je to tvůj problém. Ve firmách to existuje. A my to tady nedokážeme? Vždyť my jsme tady elita národa. Velice špatnou, jednu z nejhorších.
Jestliže nikdo takový není, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele případně pana zpravodaje.
Máme zde rozsáhlou legislativu, která tento problém řeší. Máme zde taky rozsáhlý kontrolní systém, který tuto záležitostí řeší. Jsou zde různé legislativně technické závady.
Já to nikomu nevyčítám, jenom konstatuji, jak to šlo. Teď se snaží paní ministryně, že vytvoří nějakou novou odbornou skupinu, ale až ta odborná skupina něco vytvoří, tak budeme v té samé situaci, když byly výstupy z předchozích odborných skupin. Shodne se na tom? Bude to stabilní změna? Až to někdo řekne, tak se proti tomu vymezujte, myslím, že to je naprosto v pořádku.
Děkuji. Než budeme pokračovat v jednání, mám zde další dvě omluvenky. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Sklenák.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Pan předseda klubu Stanjura zde řekl, že není vhodné, aby tak složitá materie byla předkládána k projednávání ve zrychleném režimu, že je to složité. Ale pane kolego prostřednictvím předsedajícího, to není složité, to je naopak velmi jednoduché. Jde o to, jaké má vláda priority, jaké priority má tato Poslanecká sněmovna. To, co zde projednáváme, je o tom, jestli chceme, aby důchodci žili důstojným životem, a jestli se vrátíme k modelu valorizace tak, jak tady byl zaveden po léta, než je vaše vláda změnila. O tom to je. V této zemi jsou velmi nízké mzdy, tomu odpovídají relativně nízké důchody a seniorům se žije velmi špatně.
S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.
To já naprosto souhlasím, takhle je popis. Nechtěl jsem tady v prvém čtení vést polemiku o tom, jestli ten návrh je dobře, nebo špatně a podobně. U tak složitých zákonů si myslím, že to není vůbec dobře. Nic víc, nic míň. Tak bych prosil, abychom z toho nedělali, abychom nás nedělili na ty, kteří páchají dobro, a na ty, kteří páchají zlo. Myslím, že chceme dodržet standardní legislativní proceduru. Vzhledem k navrženému datu účinnosti žádné zpoždění nehrozí, pokud si to promítnete, jak pravděpodobně, jaké lhůty, jaké budou pravděpodobně po projednání v prvním čtení. Podíváte se, jaká je navržena účinnost, tak tam žádné zpoždění nevyrábíme.
Další faktickou má pan poslanec Laudát.
Kolik to bude a z čeho to zaplatím? Takže nám nejde o nic jiného, než když s něčím přicházíte, tak abyste také ukázali, jak to zapadá do té mozaiky, že tuhle zemi do roku 2017 nezruinujete.
Děkuji, pane poslanče. V tom případě půjdeme řádnou diskusí a máte slovo, pane poslanče Zavadile.
Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, je to trošičku zarážející, když tady člověk neustále slyší naše vláda, vaše vláda. Já jsem měl možnost tyto přestřelky sledovat zvenčí, když jsem byl v čele instituce, která mimo jiné navrhovala svoji vlastní důchodovou reformu, a dokonce podle slov vašeho tehdejšího ministra Drábka ta reforma byla dobrá. Jenom pro ni nebyla politická vůle. Nevím proč. Ono se ukazuje, že nakonec se stejně bude muset změnit a že bude muset být politická vůle na to, aby se důchodová reforma povedla trochu lépe, než se povedla vám. A cena práce, pánové a dámy, se počítá dohromady! Takže když to dáme dohromady, tak jsme potom na tom místě, na kterém jsme. Takový nesmysl jsem slyšel jednou a ono se to samozřejmě taky nenaplnilo. Tam šlo skutečně jenom o tu proporcionalitu. Tam došlo k trvalému okradení penzistů. A o druhém pilíři, o tom se nemá cenu snad ani bavit. Protože co všechno přinesl druhý pilíř do ekonomiky tohoto státu? Protože mimo jiné, oni také na to nemají finanční prostředky, aby takové peníze platili povinně. Já nevím, ale je potřeba i tohle vzít v úvahu. A co to ještě přineslo? Vždyť přece všichni tady víte a tady v té sněmovně jste byli o tom ujišťováni, že je potřeba zvednout DPH. Takže DPH se zavedlo jenom kvůli tomu, že se tady zavedl druhý pilíř, který stejně dopadl špatně a o kterém se teď bude jednat, vlastně o jeho zrušení. To znamená, že není ze strany ať už tedy kolegy Stanjury, anebo kolegy - já se teď omlouvám za jméno, já si ho nepamatuji - že je tady spíš snaha o to, aby se to projednalo v dostatečné péči. Tomu bych i rozuměl. Ale nevím, jestli se zatím neskrývá něco jiného. Takže já jenom žádám, aby tedy opravdu zvítězil rozum, abychom si tady nevyčítali, kdo udělal to a to. Možná že si na to nepamatujete, ale já jo. To chci jenom prostřednictvím pana předsedajícího přetlumočit kolegovi, který tady už není a který odešel do předsálí.
Děkuji vám, pane poslanče. Další faktická poznámka?
Kolegyně, kolegové, nechci pokračovat v edukativní činnosti. A to je i to srovnání se zahraničím. Je tam výsledek NDC systému, je tam výsledek rovného důchodu, je tam také náš výsledek. Takže stačí se podívat třeba i na mé webové stránky, kde je zvlášť vyčleněna část, co jsem k důchodům řekl v této sněmovně za deset let, co jsem napsal v médiích nebo vyslovil v médiích za deset let, a dokonce i mých několik přednášek, včetně slajdů. Ztotožňuji se také s tím, že důchodová reforma není o důchodcích, ale o těch, kteří do důchodu teprve přijdou.
Děkuji, to jsem nemyslel, že tak zkrátím váš projev. Děkuji panu poslanci Fialovi. Prosím ho, aby zasedl ke stolku navrhovatelů.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych řekl něco k tomuto návrhu. Dovolte mi, abych z něho malinko odcitoval nebo připomněl některé pasáže. Rovněž návrh zákona vykazuje nedostatky legislativně technického charakteru a v textu návrhu zákona jsou další legislativně technické a písařské chyby. Proto připomínám vládní nesouhlas a navrhuji zamítnout tento návrh v prvním čtení.
Děkuji panu zpravodaji, eviduji jeho návrh na zamítnutí, který prosím, aby pak byl předložen v jeho stanovisku nebo v rozpravě. Nechce.
Dobře, děkuji vám, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych si dovolil pár poznámek k tomuto návrhu. Rozšířím to možná o věc, která s tím zdánlivě nesouvisí, ale přece jenom souvisí. Já si myslím, že v evidenci majetku státu je nepořádek. Je také úkolem současné vládní reprezentace, aby tento stav, který zdědila po minulých vládách, napravila. Hledala se vhodná budova, protože Nejvyšší kontrolní úřad, jak víte, je v nájmu. Tehdy, za bývalého prezidenta NKÚ, to byl nájem, když použiji to slovo, nehorázně vysoký. Měl by být ve svém. Proto se vždy hledala nějaká vhodná budova, do které by se mohl NKÚ přesunout, přestěhovat. Na jednání byl pozván šéf vládní dislokační komise, nevěděl vůbec nic. Nevěděl vůbec, jaký majetek je volný, jaké budovy jsou volné, prostě hrozný stav. To není nějaká ta lahůdka pro labužníky, ale je to centrální registr administrativních budov.
S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Laudát, po něm s přednostním právem pan poslanec Okamura.
To určitě ano. To je jednoduchá matematika.
Děkuji vám, paní poslankyně. Mám zde přihlášeného pana poslance Laudáta. Řádná přihláška.
Ono je to velice pofidérní. Za naprosto nepřijatelné považuji například obrovskou podporu obnovitelných zdrojů.
Asi žijeme každý v jiném státě. Já jsem si nevšiml, že by se dluh snižoval. Nevím, jestli tedy můžeme mít stejný pohled na to, kdo to udělal. Není to tak, že by sociální demokracie rozhazovala a že by pravicová vláda ODS a TOP 09 v této Sněmovně dluh snižovala. Deficity se zvyšovaly a státní dluh stoupl, a to velmi výrazně. Druhá věc je otázka, kdo rozsoudí to, zda se náklady práce a jejich cena výrazně projeví na zaměstnanosti či nezaměstnanosti. A tam si myslím, že jsme světu nemuseli konkurovat.